Ale o tom už tady mluvili vážení kolegové. Poprvé došlo přímo v té směrnici k zakotvení evropské skupiny regulačních orgánů pro audiovizuální média, ve zkratce ERGA, a zároveň k rozšíření povinností členských států vzhledem k nezávislosti regulačních orgánů. Rada se soustředila zejména na aktivity, které souvisejí s implementací nové směrnice v rámci evropských struktur. Takovým nejzásadnějším počinem z pohledu regulátora bylo pak přijetí memoranda o přeshraniční spolupráci v rámci ERGA, které se věnuje konkrétním aplikačním otázkám nových pravidel v rámci přeshraniční spolupráce evropských regulátorů. Takže v rámci všech těchto aktivit Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nadále upozorňuje na dopady, které budou mít ta nová transponovaná pravidla na její činnost a právě na ty zmíněné finanční nároky a požadavky.
Děkuji za pozornost. Hlásí se ještě někdo jiný do obecné rozpravy? Ptám se na závěrečná slova - pan ministr se hlásí.
Směřuje k ochraně mimo jiné našich dětí. Takže jsme připraveni o tom vést debatu, a jenom zdůrazňuji svůj návrh, tedy na to, abychom předložili tento zákon do druhého čtení a odmítli návrh na jeho zamítnutí.
Děkuji, pane ministře, a můžeme tedy přistoupit k hlasování. V obecné rozpravě zazněl návrh pana poslance Foldyny na zamítnutí v prvním čtení, čili budeme hlasovat...
Chodili do práce, děti chodily do školy, starali se o rodiče, měli svoje plány, sny, představy, měli své domovy a měli také své úspory. To všechno jim válka sebrala, ze dne na den. Úspory, které v řadě případů vlastní - a to je také potřeba říct - nemají kvůli faktické nesměnitelnosti hřivny možnost proměnit na žádnou měnu, ani na českou korunu. A to je další věc, kterou jsme udělali. Ale jak říkám, to je vedlejší efekt. Připomenu ještě několik kroků, které jsme v této souvislosti udělali nebo děláme. Utíkají sem skutečně maminky s dětmi, zatímco jejich mužové zůstali na Ukrajině a bojují za svou vlast. Primárním cílem je integrace ukrajinských dětí do běžných škol. To samozřejmě také není úplně jednoduché. Všichni azylanti - to asi víte, jenom to připomenu - jsou registrováni ve veřejném zdravotním pojištění. Registraci provádějí všechny pojišťovny, a tím pádem samozřejmě mají nárok na stejnou lékařskou péči jako čeští občané. Ale současně samozřejmě se také tím snižují všechna možná rizika zdravotní, která by se silnou vlnou migrace za jiných okolností byla spojena. Děláme i další kroky. Je to pojmenováno takto anglicky, mezinárodní zkratkou Ukrajiny, ale jsou to vlastně, kdybych to převedl do našeho jazyka, jsou to vlastně nízkoprahové ambulance, jejichž smyslem je zajištění plynulého procesu poskytování zdravotních služeb lidem z Ukrajiny, které nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární zdravotní péče. My tím sledujeme to, že chceme zachovat dostupnost zdravotní péče pro české občany v plném rozsahu, nechceme to tím jakkoliv ohrozit, ale současně chceme vytvořit kapacity pro tuto péči i pro lidi, kteří utíkají z Ukrajiny. Tak já k tomu chci říct velmi jednoduše, že to není pravda. Situace, které čelíme, je naprosto bezprecedentní. Jsem na to hrdý. To není jenom vláda, zdaleka ne. To je spousta státních institucí, samospráv, ale hlavně jsou to neziskové organizace a jsou to sami občané, kteří odvádějí v tomto směru vynikající práci a pomoc. Tato vlna solidarity není nic samozřejmého. Je to něco neuvěřitelného a je potřeba všem těmto lidem za to poděkovat. Válka na Ukrajině se dotkne nás všech. Uprchlická krize se dotkne nás všech. Důsledky Putinovy války se dotknou nás všech. Tak to je a jinak to nemůže být. Nesmíme se rozhádat, nesmíme zneužívat současné situace k hlubokému vnitropolitickému rozkolu. Ničemu bychom tím nepomohli a jediný, kdo by měl z toho radost, je současný vládce Kremlu. Nedopusťme to. Situace není a nebude snadná, ale my ji společně zvládneme. Společně to zvládneme.
Děkuji za jeho vystoupení. Přesto jsme se o to snažili a věřím, že se o to snaží i tato vláda. Já si myslím, že o tom nikdo v této zemi nepochybuje. Nepochybuje o tom nikdo v tomto sále, co se týče řešení dopadů na Ukrajinu v důsledku války způsobené ruskou agresí a samozřejmě následnou uprchlickou krizí. Děkuji za ty informace. Uvidíme, až ta žádost doputuje do Poslanecké sněmovny, že my nebudeme politikařit. Možná to bude podnět pro to, co budeme chtít slyšet, až se budeme bavit o nouzovém stavu, a určitě budeme neustále připomínat, že je nutné tyto věci řešit. Znova opakuji, nechceme vykopávat příkopy mezi uprchlíky, mezi lidmi, kteří utekli z rozbombardovaných měst, kteří si mnohdy zachránili holé životy - jsou to ženy, jsou to děti, staří občané - a mezi našimi občany, a nepodporujeme žádné tyto tendence. A věřte, že dostávám v tomto směru velké množství zpráv od občanů. Nepodporujeme a nechceme tady tyto příkopy vykopat a vytvářet tady nějakou nenávist. Dneska patří poděkovat skutečně, to tady bylo správně řečeno panem premiérem, poděkovat všem, ale nečekejme, že to bude mít takovýto trvalý efekt.
Takže tolik z mé strany ke shrnutí tohoto projednávaného tisku. Jak jsem říkal, nepodpoříme zkrácení, podpoříme řádné projednání. Děkuji za pozornost.
Ptám se, zda si pan ministr chce vzít závěrečné slovo? Také ne. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Žádný návrh neeviduji, dám hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 21, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 160, proti nikdo. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům a táži se, zda jsou další návrhy k projednání v jiných výborech nebo výboru? Žádný návrh nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování o zkrácení lhůty na projednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání, a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Martin Baxa. Prosím, pane ministře, je to vaše, ujměte se slova.
Podstatné je zdůraznit, že implementace směrnice do českého právního řádu je navrhována v minimalistickém rozsahu, to jest, navrhují se převzít pouze obligatorní povinné požadavky nové evropské úpravy, aniž bychom stanovovali přísnější pravidla. Návrh zákona lze rozdělit na dvě části. Jenom si dovolím definovat ty platformy nebo uvést, co jsou ony platformy. Jsou to on-line služby, jejichž hlavním účelem nebo zásadní funkcí je zpřístupnění pořadů nebo videonahrávek, které vytvořili a na platformu nahráli sami její uživatelé. Typickým příkladem je třeba YouTube.
Pane ministře, já vás poprosím - a stejně tak poprosím kolegyně a kolegy o ztišení.
Proto se například zavádí povinnost provozovatele platformy umožnit uživatelům označit nebo nahlásit závadný obsah videonahrávek. Jde především o to, aby uživatelé platformy byli informováni o přítomnosti reklamy a sponzorství a videonahrávkách. Druhou částí návrhu zákona jsou změny platného zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Důležitá změna s ohledem na aktuální situaci se týká rovněž pravidel pro řešení jurisdikčních sporů členských států EU. Evropská regulace vyžaduje naprostou nezávislost tohoto orgánu, nezávislost na vládě, stejně jako zajištění jeho kontinuální existence bez možnosti odvolání všech jeho členů.
Co se týče zdravotníků, tady bych si troufl přímo citovat z mailu, který jsem dostal teď ve 12.12, protože samozřejmě na ministerstvu stále probíhá další diskuse. To se právě týká zdravotníků z Ukrajiny. Ono není úplně tak jednoduché uznat kvalifikaci z Ukrajiny, a nejenom z Ukrajiny, protože v těchto zemích - já bych řekl postsovětských zemích - je velmi zvláštní způsob vzdělávání. Já pevně věřím, že nebude nutné přijmout legislativu, ale že vymyslíme řešení, které umožní, jak jsem řekl, po dobu tří měsíců a následně potom po dobu toho roku jakýmsi způsobem částečně uznávat tu kvalifikaci tak, aby za přesně definovaných podmínek tady mohli pracovat. Tedy já budu velmi rád, když bude řekněme na zdravotním výboru čas, abychom se tomuto intenzivně věnovali. V žádném případě nebude ohroženo fungování center, ale ano, ano, určitá omezení to bude znamenat. My o nich víme, my s nimi počítáme a připravujeme na ně variantní řešení. Děkuji.
Nyní s přednostním právem se přihlásil pan ministr Zbyněk Stanjura.
Než půjdu k nějakému legislativnímu rozboru, tak jenom připomenu, pamatujete Vrbětice? Jak naše policejní složky a tajné služby odhalily teroristický čin Ruska na území České republiky? Pamatujeme si to všichni. Pamatujeme si reakci Ruské federace na toto odhalení? Že Sberbank je ruská banka, se vědělo. Teď nemluvím o jejich vlastních penězích, mluvíme o penězích klientů. Zákon myslí na okamžik, kdy nějaká banka zkrachuje. Je třeba říct, že Sberbank nezkrachovala v důsledku sankcí, ale v důsledku toho, že absolutně ztratila důvěru svých klientů. Jeden z těch zákonných důvodů, který je přímo uveden v zákoně, je, pokud se jedná o peníze v advokátní nebo notářské úschově. Druhá věc, sčítají se tam ale peníze toho konkrétního klienta, takže pokud ten konkrétní klient měl svoje vlastní peníze ve Sberbank a současně jeho advokát nebo jeho notář je uložil, tak se to sčítá, nejsou to zvláštní případy. Myslím, že ten kurz ale byl stanoven 24,99 garančním systémem, takže 25 korun je dobré číslo. Postupujeme podle zákona.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Můžeme, jo? Tak pojďme dál. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem byl výbor volební? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání?
Považuji takovýto požadavek za naprosto logický a rád mu vyhovím.
Omlouvám se, pane premiére, že vás přerušuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, hovoří pan premiér České republiky, tak prosím o klid.
Ze snahy o nějakou bleskovou válku se stal zdlouhavý konflikt, který si už vyžádal tisíce životů na obou stranách. Ruská invaze tak způsobila a způsobuje v této chvíli pravý opak toho, co si přál Vladimír Putin. Chápu rozčarování mnohých nad rostoucími cenami energií, nad cenami pohonných hmot, nad cenami potravin a dalšího zboží. To ostatní jsou důsledky války, důsledky přímé i nepřímé, války, kterou se rozhodl v Evropě rozpoutat. Jeden z těch hlavních dopadů, nebo určitě hlavní dopad války na naši zemi je příliv uprchlíků. Do České republiky už dorazilo kolem 300 000 Ukrajinců. Ta čísla, když se podíváte, kolik lidí překročilo hranici, kolik lidí je v pohybu, kolik lidí přišlo do států Evropské unie, jsou obrovská. Polsko není ani čtyřikrát větší a na svém území hostí více než 2 miliony Ukrajinců a další lidé jsou na cestě. Díky tomu všemu se nám zatím daří tu obrovskou migrační vlnu zvládnout. Znovu připomínám, že sem přicházejí lidé, kteří nejdou kvůli nějakým ekonomickým výhodám, ale jdou proto, aby si zachránili svůj život. První vlna lidí, kteří utíkali z Ukrajiny a kteří do naší země přijeli, byli lidé, kteří tady měli kontakty, kteří věděli, kam jdou a kteří měli často i dopředu zajištěné ubytování. Prostřednictvím krajských asistenčních center pomoci Ukrajině se takto podařilo ubytovat již více než 25 000 osob. Musíme se ale snažit všichni tuto formu ubytování - včetně toho, co taky děláme, a to je třeba příprava nějakých humanitárních základen - musíme se snažit toto co nejvíce minimalizovat, protože všechny ostatní formy jsou lepší, sociálně, ale i ekonomicky, z dlouhodobého hlediska pro českou společnost výhodnější. Proto jsme rozhodli o tom, že připravíme - a v tuto chvíli chystáme - příspěvek na solidární domácnosti. Těm lidem chceme a musíme pomoci. Obavy o nedostatek této suroviny způsobily enormní nárůst cen pohonných hmot na čerpacích stanicích. A byť ten výkyv byl možná jenom krátkodobý, možná budeme svědky ještě dalších výkyvů, to nevíme, tak už na ten výkyv, který jsme zaznamenali v posledních týdnech, vláda reaguje. Schválili jsme podnikatelům zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun a také vláda schválila zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva, což je rozhodnutí, které ještě musí projít Parlamentem. Ten krok samozřejmě bude mít dva efekty. Jedním je pokles ceny pohonných hmot, byť v jednotkách korun, to tak je. Ale musíme tady hledat řešení i v jednotkách korun, protože odstraňme ty příčiny, které jsou na české straně. A ten druhý efekt bude, že se zároveň uvolní zemědělská půda nebo více zemědělské půdy pro pěstování potravin, protože samozřejmě i zemědělci se řídí ekonomickými podněty. Byla přijata také další adresná opatření, která občanům pomohou, jak bojovat nebo poradit si jak s těmi rostoucími cenami paliv, rostoucími cenami pohonných hmot, rostoucími cenami energií, tak i s tím, co na ně dopadá kvůli inflaci. Já tady připomenu pár těch kroků, které jsme v posledních týdnech udělali. Snažili jsme se nějakým způsobem rychle pomoci i podnikatelům, proto byl rozšířen program Záruka pro malé a střední podniky o novou záruku s názvem Vynucená změna dodavatele energií, která má pomoci s těmito problémy, které dopadají a dopadly velmi těžce na hlavně malé a střední podniky. Ale to, co máme a co můžeme udělat, je dbát na to, aby byly dodržovány povinné rezervy, což nám v tuto chvíli garantuje, jak už tu bylo opakovaně řečeno, zásoby plynu na více než 30 dní. Ale my se s tím nechceme spokojit, proto vláda mění vyhlášku stanovující minimální dobu, kterou zásobníky plynu musí pokrýt v případě výpadku dodavatelů, aby ta lhůta byla ještě větší. Určitě se k tomu budeme dostávat v dalších jednáních Poslanecké sněmovny, ale samozřejmě tady ten hlavní úkol je společný evropský. Česká republika sama není schopna - nemůže, bylo by to i nerozumné a hlavně nemožné - si sama zajistit alternativní zdroje plynu a tak snížit závislost na ruském plynu. Musíme to dělat společně. Evropská unie je k tomu připravena, hledáme alternativní dodavatele. Cílem těchto úprav je jednodušší čerpání dotací na úspory energií, případně na jejich výrobu na střechách domů prostřednictvím fotovoltaiky. To je věc, kterou máme i v programu, ve vládním programovém prohlášení, ale je potřeba tady jednak to urychlit, a hlavně vytvořit podmínky pro to, aby lidé opravdu si tu fotovoltaiku, pokud chtějí, mohli pořídit. Tak i na tom je potřeba pracovat a pracujeme na tom, aby se zbytečné překážky odstranily a vytvořili jsme podmínky pro to, abychom tento velmi jednoduchý obnovitelný zdroj energie mohli více využít.
Pan premiér hovořil o několika oblastech, já navážu. Je dobře, že vláda hovoří o příspěvku na bydlení, ale podle mě to není řešení. Vláda přijde o celou řadu kapacit, které by mohla využít a které jí budou chybět. Ale zase, vnímejte to tak, že i tím příspěvkem, který rozhodně my podpoříme, aby vyšší byl, tak to také není trvalé řešení. Umíte si to představit? Začne ponorka, začnou problémy, budou chtít vidět ti lidé, že je tam nějaký výhled, že budou bydlet někde stabilně, že toto je jakési nouzové řešení. Problematika zaměstnávání: máme zjištěnou skutečnou profesní strukturu uprchlíků? Máme, jakým způsobem urychlíme proces jejich vzdělávání a jejich uznání toho vzdělání? A vláda říká: Tak ať jdou dělat někde třeba do dětských skupin. Narovnávalo se to. Čili to je přece škoda nechat je dělat v dětských skupinách, když jsou to zubaři. Protože jsou země, které k němu přistupují. No a o podpoře dalšího vzdělávání, o tom tady pan premiér hovořil. Rozumíme tomu, že ty lidi tady nemůžeme nechat bez pomoci. Říkal, že tam bude potřebovat navýšit počty úředníků. Stejně tak mluvil tuším pan ministr vnitra, že bude potřebovat. Zdravotnictví: nejsem na to odborník, omlouvám se, ale lidi mi píší zděšeně, jak to bude. Říkal pan premiér - děti musí být naočkované. U nás děti, když nemají povinné očkování - dívám se na naše lékaře, jestli mi to potvrdí - tak se nedostanou do školky. Je to tak? Takže jak toto všechno se bude řešit? My jsme připraveni přijmout ty děti, ale ne na úkor těchto dětí, můžeme dvě, tři, čtyři, pět, deset... Budou tam učitelé ukrajinští, kteří také samozřejmě jsou mezi uprchlíky? Pan premiér tady hovořil o nárůstu pohonných hmot. No a ta opatření... Já vím, že to nemáte jednoduché, my jsme to taky neměli. Prostě vláda vystoupí - a neberte to jako lacinou kritiku - a řekne: My jsme se domluvili... Ale neříkám, my to podpoříme.
Máte slovo, pane poslanče.
Takže je to velice potřebná věc, užitečná věc.
Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji přihlášku s přednostním právem.
Nicméně jsme trošku teď v jiné situaci, v krizové. Teď je vysoká inflace, jsou tady zvýšené náklady, bude to mít na ně určitý dopad.
Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy?
Děkuji za slovo. Pokud by to neprošlo, tak potom o 30 dnů na 30 dnů.
Vzhledem k tomu - omlouvám se, nejprve paní ministryně. Zůstává nám návrh na zkrácení na 30 dnů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V návaznosti na implementaci výše uvedené směrnice o obecné úpravě spotřebních daní byly rovněž provedeny další formulační a technické úpravy tak, aby byla zachována konzistence právní úpravy i v rámci ustanovení, která pokrývají tuto oblast na národní úrovni. Mezi harmonizované spotřební daně se řadí daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků. Směrnice o obecné úpravě spotřebních daní je základní směrnicí harmonizující oblast spotřebních daní. Je primárně zaměřena na řádné fungování vnitřního trhu. Z tohoto důvodu stanovuje pravidla tak, aby při pohybu vybraných výrobků mezi členskými státy nedocházelo k nadbytečným formalitám při přechodu hranic. Směrnice proto upravuje pouze nezbytné formality a postupy dotčených subjektů včetně správců daně při dopravách vybraných výrobků mezi členskými státy, přičemž rozlišuje dva základní typy doprav mezi podnikatelskými subjekty, a to dopravu vybraných výrobků v režimu s podmíněným osvobozením od daně a dopravu vybraných výrobků již propuštěných ke spotřebě. Zároveň je nutné, aby bylo zamezeno dvojímu zdanění vybraných výrobků, a proto směrnice o obecné úpravě spotřebních daní stanovuje podmínky vzniku daňové povinnosti a povinnosti přiznat a zaplatit daň tak, aby byly ve všech členských státech stejné.